Děkuji za slovo. Já nejsem makroekonom, to se tady čestně přiznávám, ale rozumím tomuto návrhu zákona tak, že se snaží jako z trhu stáhnout finance, na které je schopen stát dohlédnout, stáhnout je do České národní banky. Pan ministr financí je sám podnikatel a myslím si, že musí dobře vědět, že měnit pravidla hry v průběhu zápasu je vždycky složité. V okamžiku, kdy si vezmu nějaký úvěr a stát mi změní podmínky, pak nemůžu než na ten stát být naštvaný.
To byla poslední přihláška do obecné rozpravy.
Já si dovoluji navrhnout zkrácení doby mezi prvním a druhým čtením na 30 dní.
Ještě někdo v rozpravě? Ptám se na závěrečná slova. Pane ministře, jestli chcete využít závěrečné slovo?
Já jen pár slov k tomu charakteru těch peněz. I kraje i obce i vysoké školy atd. Naopak to vylepšuje likviditu státu a samozřejmě vylepšuje to naše parametry, což má potom samozřejmě pozitivní dopad na naši emisi dluhopisů a na celkovou zadluženost země. Takže já si myslím, že je to dobré opatření.
- řeší zvýšení daňových sazeb a neřeší nic jiného. Pro informaci, to, co jsem si včera dohledal, že tzv. podrobné stanovisko dala sama Evropská komise, poté Malta, což je ale ráj internetových licencí, a pak také podalo připomínky Rakousko, kde, jak jsme již zaznamenali v médiích, je sídlo velké nadnárodní společnosti, která také dle médií plánuje arbitráž proti České republice. Vážení kolegové, mnoho z vás zde jsou nejen poslanci, ale i komunální politici a mnoho z vás určitě potvrdí, že vás stát nemůže dostat do situace, kdy vám sice slibuje stejné příjmy z loterijního odvodu - a teď už ale pochybuji o této části novely -, ale hlavně nechává na vás celý dopad rozmachu nelegálního hazardu, kterému pro příští rok tímto uděluje další daňové prázdniny, a tím jeho rozmach v podstatě jen podporuje. Děkuji. Proto jsem přišel s pozměňovacím návrhem, který na rozdíl od všech jiných - tedy ještě, jak jsem zjistil, přibyl jeden od paní kolegyně Kovářové - řeší i problematiku kvízomatů. Určitě budete namítat, že tím zničím navýšení daní. To ale v žádném případě. Naopak, vyšší zdanění podporuji. A asi jako jediný zde předkládám pozměňovací návrh, který daně zvyšuje, a to plně v souladu s vládním prohlášením, a dokonce s vládním návrhem. Respektuji plně rozdělení sazeb podle společenské nebezpečnosti, razantně a po vzoru vládního návrhu kopíruji sazbu pro technická zařízení a k tomu řeším jednoznačný zákaz provozování kvízomatů. Samozřejmě si uvědomuji, že tato část musí být notifikována, ale to je vyřešeno rozdílnou účinností pro část týkající se sazeb, která by byla účinná od 1. ledna 2016 - tady zdůrazňuji, že opravdu jdeme v duchu s vládou a že máme zájem, aby toto prošlo - a část zakazující kvízomaty až po jejich notifikaci. Velmi rád bych takto vyřešil i nelegální provoz na internetu, ale tady je to problematika mnohem složitější. A s odkazem na včerejší vyjádření paní náměstkyně, že problematika blokace internetu a blokace plateb je velmi komplikovanou záležitostí, spokojím se alespoň s částečným vyřešením problému kvízomatů, který trápí města a obce. Stát v tomto případě působí zcela bezradně. Touto malou novelou bude jistě zcela zřejmé, že jsou nelegální - myslím tou novelou, kterou předkládám, tím pozměňovacím návrhem - a že kdo se dopouští provozování těchto přístrojů, dopouští se i trestné činnosti. Teď vás budou určitě zajímat sazby, a jak jsem k nim přišel. Věřím, že můj pozměňovací návrh sama koalice vyhodnotí jako efektivní, nebo možná nejefektivnější řešení celé této prekérní situace. A nazvěme to pravými jmény - jedná se o časový pres přijetí nové daňové legislativy zvyšující loterijní odvod a současně popření nebo popírání nelegálního hazardu. Ještě k tomu dovětek, co jsem tady nyní právě říkal. Opravdu to, že tato současná vládní novela, tisk 626, neřeší absolutně ten nelegální trh, nepokládám za správné a myslím si, že aspoň tímto minimálním krokem, který ve svém pozměňovacím návrhu navrhuji, bychom se měli snažit o to, abychom řešili i tu nelegální část loterijního trhu. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost a věřím v podporu tohoto pozměňovacího návrhu.
Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Pokračujeme v obecné rozpravě panem poslancem Karlem Černochem.
Já bych jenom velmi rád zmínil, že stále nerozlišujeme mezi pravým, tvrdým hazardem a nerizikovými loterijními hrami. V České republice jsou ekonomicky nejúspěšnější, které v roce 2014 utržily 16 mld. korun a tvoří tak neuvěřitelnou polovinu trhu. Poměr počtu výherních automatů k počtu obyvatel je i kvůli nedostatečné regulaci u nás neúměrný.
Věřím, že z tohoto příkladu a z mnoha jiných je jasné, že ty politicky nekorektní černé ilegální pušky ve skutečnosti tvoří nárazníkovou zónu mezi zákazem a vaší loveckou nebo sportovní puškou a pistolí. Tady žádné z výše uvedených omezení, tak jak jsem vám je přečetla a okomentovala, tak by masakrům v Paříži nezabránilo. Evropská komise tvrdí, že zbraně použité při pařížských masakrech nebyly koupeny legálně jako automatické a už vůbec ne samonabíjecí, ani nebyly propašovány zvenčí. Podle Komise byly koupeny jako znehodnocené a kvůli nedostatečným předpisům o znehodnocování je teroristé snadno opravili do původního stavu. To je ovšem v rozporu s evropskou směrnicí. Ta jasně říká, že znehodnocená zbraň musí být nevratně upravena do nefunkčního stavu. A orgán za vydání těchto pokynů a dohlédnutí na jejich dodržení byla Evropská komise. Ano, čtete, nebo vy mě posloucháte, správně, podívejte se sami. Teprve minulý týden tyto pokyny narychlo vydala, jsou šité horkou jehlou, s tím, že zabrání dalším masakrům v naději, že lidé přehlédnou skutečnost, že i pařížským masakrům se dalo zabránit, kdyby Komise těch pět let něco dělala. Něco s tím, co tam je jediné správné, na co je třeba poukázat. Skutečně v České republice máme velmi přísné podmínky pro získání zbrojního průkazu, ale, a to je správné, že práva vyvažují povinnosti, majitelé zbrojních průkazů mají pak velké možnosti, co si koupí a co s tím dělají. Ty jsou na úrovni úplně miniaturní statistické chyby. Každá jedna zbraň musí být zaregistrována a každá jedna zbraň je pravidelně policií kontrolována při prodlužování zbrojáku. Při vší úctě k Vám a Vaší práci musím konstatovat, že ta odborná blamáž, kterou ve své vystoupení předvedl nedávno i pan senátor František Bublan, viděli jsme to v interview, nebyla ojedinělou, že se patrně jedná o obecný jev, a jsem, slušně řečeno, velmi rozesmutněn tím, že lidé, kteří mají či budou mít právo o tom rozhodovat, mají tak špatné informace a přehled o tom, o čem rozhodují. Jak pan senátor, tak Vy jste ve svém prohlášení smíchali jablka s hruškami. V jedné větě hovoříte o nelegálně upravených zbraních, o tzv. reaktivaci deaktivovaných zbraní, a v té samé větě mluvíte o restrikci samonabíjecích, poloautomatických zbraní. Vám jedno sladké tajemství: Jde o dvě naprosto odlišné věci. Věřte, že toto se nelíbí vůbec nikomu, ani legálním držitelům zbraní, kteří mimochodem patří mezi lidi, kteří nejvíce dbají na to, aby sami dodržovali zákon. Ale to se stále bavíme o reaktivovaných zbraních, tedy o zbraních, které byly původně vojenské, následně velmi nedbale deaktivované, dle pojmu našeho zákona o zbraních znehodnocené, aby nestřílely vůbec, a následně zase nějakým kutilem uvedené zpět do střelbyschopného stavu. Ano, to je opravdu velký problém. Všimněte si ovšem, že tyto zbraně mají jen velmi omezený okruh zdrojů, že žádná taková zbraň nepochází z České republiky. Každou znehodnocenou zbraň musí vidět ještě policie. Takže řešení problému zneužívání reaktivovaných zbraní vůbec není o jejich zákazu, protože teroristní jsou zákazy - víme kde, všichni. Řešením je stanovení správného postupu při znehodnocování.
Není to ani proto, že by zde byly nějaké velké problémy v chráněných územích nebo v územích národních parků. Tehdy tedy naše Sněmovna podlehla tlaku ekologických aktivistů a možná i některým zákulisním dohodám a návrh jsme zamítli. Proto je třeba otevřeně přiznat, že tento návrh, novela zákona 114, je vlastně zákonem, který bude rozhodovat o dalším vývoji Šumavy. Myslím si, že to je dobře, protože jsem přesvědčený o tom, že by bylo podle mého názoru správné umožnit těm, kterým záleží na Šumavě, aby mohli mít možnost postup našeho projednávání osobně přímo zde na galerii pro hosty ve sněmovně sledovat. Je to v souladu se zákonem a je to podle mne i v souladu s tradicemi naší Sněmovny a tito občané na to mají právo.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní tedy vystoupí paní poslankyně Miroslava Němcová s bodem informace vlády o bezpečnostní situaci a připraví se pan poslanec Petr Bendl. Prosím, máte slovo.
K tomu mě vedou tyto důvody. Poslanecká sněmovna trvalý přerozdělovací mechanismus, který má zavést přerozdělování uprchlíků pomocí povinných kvót pro jednotlivé členské státy Evropské unie. V tom minulém únorovém usnesení máme ještě bod č. 6, v němž podporujeme volný pohyb osob v rámci schengenského prostoru a odmítáme návrhy na jeho omezení. A co se děje, dámy a pánové? Vládu zavázala k tomu, aby nás průběžně informovala, a vláda tak nečiní. Objevily se obrázky o tom, jak by mohl vypadat tzv. nový Schengen - na jednom obrázku Česká republika je, na dalším obrázku Česká republika není. Konvičkou, který chce mlet lidi do masokostních mouček! Vždyť se neděje nic! Jenom plynou řeči v té Evropské unii, která je naprosto neschopná! Proto navrhuji tento bod a žádám vás o jeho podporu.
Já vám také děkuji. Nyní tedy vystoupí pan poslanec Petr Bendl a připraví se paní poslankyně Jana Fischerová.
Oba dva se týkají zákonů, které se dotýkají hlavního města Prahy. Důvod je zcela zřejmý. Praha se pod vládou hnutí ANO dostala po roce od svého ustanovení do poměrně permanentního chaosu. Nikdo neví, jak tento chaos může trvat dlouho. Je možné, že bez ohledu na samotnou Prahu a Pražany bude stávající nefunkční koalice v křeči pokračovat, nedej bože až do konce volebního období. Podle jakého zákona se budou řídit volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a kolik bude mít Praha volebních obvodů. Pan Jiří Koskuba, pan Jaroslav Zavadil, pan poslanec Jeroným Tejc, poslanec Jiří Dolejš, paní poslankyně Marta Semelová, pan poslanec Milan Šarapatka, pan poslanec Jiří Holeček, ministr pan Daniel Herman, tehdy ještě pan poslanec Michal Hašek. Například na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj byl projednáván dvakrát. Poprvé to bylo v září 2014, kdy výbor přerušil projednávání, a podruhé projednával 14. ledna 2015, tedy zanedlouho oslavíme první výročí. A výbor pro veřejnou správu doporučil tento zákon zamítnout. Děkuji vám.
Já děkuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Myslím si, že vzhledem k tomu, že to je věc, která se týká veřejné služby, tedy dlouhodobě nezaměstnaných, tak by i vám mělo záležet na tom, abychom se s tímto fenoménem nějak pokoušeli vypořádat. Tento návrh vám tedy trošku ještě připomenu, protože on už ve Sněmovně leží poměrně dlouhou dobu. A jak už tady řada mých předřečníků říkala o jiných návrzích, je to takovou naší trochu ostudou, že nejsme schopní tyto návrhy projednat v rychlejším čase. Využívaly veřejné služby právě k tomu, aby motivovaly lidi, kteří jsou dlouhodobě závislí na pomoci státu, na sociálních dávkách, k tomu, aby se vrátili na trh práce alespoň částečně, aby si obnovili nebo alespoň ponechali část svých pracovních návyků, chodili do práce a byli i užiteční. A vlastně několik poslanců předložilo i pozměňující návrhy. Takže věřím tomu, že i tento můj návrh dneska od vás získá podporu.
To byla poslední přihláška k návrhu na změnu schváleného pořadu. S přednostním právem pan poslanec Laudát.
Děkuji. Jak jsem se teď dověděl, tak jsme se nedohodli. Já bych doporučoval za této situace, aby byla Sněmovna přerušena z vašeho titulu na deset minut a sešli se předsedové politických klubů a pokusili se dohodnout o dalším postupu.
Ano. Já tedy tak učiním. Chtěla jsem to udělat ještě předtím, než vy jste přišel k mikrofonu, protože vidím, že dohoda nebyla.
Nemám ve zvyku moc mluvit, proto myslím, že už jsem řekl všechno, co jsem chtěl říct.

Děkuji a těším se na vaše schválení.
Prosím, máte slovo.
Děkuji. Chtěl bych říct, že tento tisk byl projednán v prvním čtení na půdě Sněmovny. V případě neprovedení adaptace do právního řádu České republiky hrozí totiž sankce ze strany orgánů Evropské unie a pro Českou republiku by to rovněž znamenalo i výpadek příjmů státního rozpočtu za nevybrané poplatky za povolení k uvedení biocidních přípravků na trh.
Děkuji.
Vážená paní předsedající, jedná se mi o návrh, který by se jmenoval Informace ministryně práce a sociálních věcí o aktuální situaci a legislativních záměrech Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, se znepokojením sleduji vývoj právě v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Jde o informace, kterých se mi dostává od přímých aktérů a odborníků, úředníků, orgánů sociálně-právních ochrany dětí, dlouhodobých pěstounů, dětských psychologů, dětských lékařů, asociací a odborných společností. Vnímají, a to mne velmi znepokojuje, že se mnohdy nerozhoduje, a to kvůli tomuto tlaku, o kterém jsem hovořila, ve prospěch dětí. Existuje zde při Poslanecké sněmovně také pracovní skupina pro náhradní rodinnou péči, současně existuje pracovní skupina pro náhradní rodinnou péči při Českomoravské psychologické společnosti. Tyto pracovní skupiny jsou připravené a ochotné předložit své výstupy a závěry právě Ministerstvu práce a sociálních věcí.
Pokračujte.
Děkuji za slovo. Téměř dvě třetiny dětí, které se vracejí do rodiny, jsou v dětském domově méně než dva měsíce. Pobyty přesahující šest měsíců jsou spíše výjimkou. Jedná se zhruba o 20 % dětí. Zvláštní pozornost pak vyžaduje skupina zhruba 15 % dětí. Proč o tomto hovořím?
A ještě chci poslankyně a poslance upozornit na tuto knížku - Zahraniční zkušenosti NKÚ.
Zpráva ministra vnitra o spojení Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu s korupcí a vydíráním. Myslím, že je nezbytně nutné, abychom se touto situací zabývali. Ale budu citovat raději přesně, abych nebyl panem plukovníkem Šlachtou posléze nařčen, že jsem o něm něco řekl špatně. "GIBS našla citlivé policejní dokumenty u podnikatele z Brna, je podezřelý z vydírání. Brněnský podnikatel Albin Arifovič čelí podezření z vydírání. Radiožurnál shromáždil svědectví několika byznysmenů, od kterých chtěl podnikatel peníze nebo půjčku. Arifovič jim tvrdil, že se o ně policie pak přestane zajímat nebo že sežene k jejich případu více informací. Dostal se tedy k citlivým informacím, které pak dokázal využít. Policista je kvůli tomu stíhaný za zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatků. Krátce po obvinění udělala GIBS u Albina Arifoviče domovní prohlídku. Tedy z databáze, se kterou může pracovat jen policista. Radiožurnál měl možnost do záznamu o domovní prohlídce nahlédnout. Mluvčí GIBS Radka Sandorová nechtěla případ vůbec komentovat. S ohledem na současný stav trestního řízení se k věci vyjadřovat nebudeme, říká mluvčí brněnských žalobců Hynek Olma. Vydírání bohatých podnikatelů. Většina interních materiálů nalezených u Arifoviče se týkala případů, které zpracovávali nebo v tuto chvíli zpracovávají policisté z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu." Teď nebudu citovat, co přesně měli tito policisté k dispozici, protože bych se nevešel do času, ale rád bych odcitoval ještě závěrečnou část tohoto materiálu. Spolupracoval i se šéfem útvaru Robertem Šlachtou. Naše kontakty byly čistě pracovní a osobně jsme se neviděli a nejsme v žádném kontaktu již několik let, přiznal Šlachta." Jaroslav Kubiska to nyní potvrdil. Na dotaz soudkyně - což znamená před soudem, pod trestní sankcí - na dotaz soudkyně dodal, že peníze nabídli policisté z Útvaru na odhalování organizovaného zločinu. A má se to jmenovat Zpráva ministra vnitra o spojení Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu s korupcí a vydíráním.
Jako další vystoupí pan poslanec Pavel Blažek a připraví se pan poslanec Martin Novotný.
Také přicházím s návrhem na předřazení jednoho bodu, který by se dnes na této schůzi neprojednal. K tomuto návrhu mě vedou dva důvody. Objektivní důvod je ten, že když už vláda připraví takový materiál nebo návrh zákona k tak závažné věci, tak moje moravská úcta k české vládě mně velí, abych vládě pomohl, aby tento důležitý materiál byl projednán co možná nejdříve. To je první věc. A pak je subjektivní důvod. A já se prostě nemohu dočkat, abych tím zpravodajem mohl býti. Nikoho z vás, dámy a pánové, nepodceňuji. Je mi úplně jasné, že víte, o čem tento zákon je. V některých státech jsou pachatelé povinni přispívat do fondu určitou stanovenou částkou. Například v Belgii je to 25 eur. V USA se výše poplatků liší podle závažnosti spáchaného trestního činu a podle toho, zda je u právnických osob, ve výši od 400 dolarů. Ve Finsku je to 500 švédských korun. To znamená zhruba tři koruny, pokud pachateli hrozí nepodmíněný trest odnětí svobody. A tak jsou tedy známy i ze zahraničních právních úprav, konkrétně například z právní úpravy Spojených států amerických, Kanady, Austrálie, Velké Británie, Finska, Belgie, Španělska a Itálie. Z těchto fondů se hradí peněžitá pomoc obětem násilných trestných činů, léčebné výlohy, bolestné a tak dále.
Vzhledem k jejich ekonomickému významu se domnívám, že je to potřebné. Vzhledem k tomu, že dneska k projednání zjevně nedojde, navrhuji alternativu.
Já děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Plíška, připraví se pan poslanec Lobkowicz. Prosím, máte slovo.
Vážená paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Jak se ale bohužel ukazuje, není tomu většinou tak. Já si dovolím také odůvodnit tento svůj návrh, který podle mého názoru významně přispěje ke zrychlení soudních rozhodování. Tehdy bylo ovšem navrhováno obecné zrušení účasti přísedících v senátech okresních soudů, tedy i v případě trestního řízení. Ze zaslaných stanovisek jednotlivých soudů vyplynuly následující závěry a poznatky. O výkon funkce přísedících není dlouhodobě větší zájem. Řada přísedících přistupuje k výkonu své funkce liknavě, nedostavuje se bez omluvy a v řadě případů je z tohoto důvodu jednání nutné odročovat. Účast přísedících u soudních jednání je v převážné míře pasivní a formální, ale na druhou stranu mají možnost přehlasovat předsedu senátu při rozhodování. Soudce musí své přísedící neprávníky před samotným jednáním seznámit s právní úpravou a judikaturou týkající se konkrétní věci, což řízení prodlužuje. Na přísedící nejsou zákonem kladeny žádné zvláštní požadavky na vzdělání nebo odbornost. Přesto však mohou dva přísedící přehlasovat předsedu senátu, protože mají podle zákona stejná procesní práva. Prostor pro uvážení soudu zde není širší než v jiných oblastech sporu.
Já děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo.
Myslím, že nikdo nemá nic proti němu.
Omlouvám se, pane poslanče, váš čas vypršel.
Děkuji vám.
Nyní tedy požádám o vystoupení poslankyni Janu Fischerovou a připraví se pan poslanec Marek Benda.
Mělo to být do prvního pololetí. Dodnes toto na pořadu dne nebylo. Sedí zde i můj kolega z výboru pro veřejnou správu Jiří Petrů, který na toto také upozorňoval v Poslanecké sněmovně.
A tady, vážená paní komisařko Jourová, je Evropská komise úplně vedle. Tady jsem nikde nenašel jediný reálný důvod, proč chce Komise tyto zbraně zakázat.